Prosím, paní poslankyně.
Dovolte, abych i já za klub Starostů a nezávislých sdělila pár poznatků k návrhu tohoto zákona. Jsou to lidé, kteří z dobrého komunitního úmyslu, nikoli vizí vysokého příjmu, pomáhají udržovat společenský život v malých obcích. Odpovídám na dotaz paní ministryně, myslím tím na snížení DPH. Takže jenom jestli je možné vyčíslit, jakým způsobem by ten výpadek byl kompenzován výběrem.
Já také děkuji.
Dovolte mi, abych sdělil stanovisko našeho hnutí SPD. Naše hnutí SPD nehlasovalo pro EET. My jsme pro podporu malých živnostníků a zároveň chceme, aby se daně platily, a od začátku navrhujeme německý model. To znamená, aby živnostníci měli paušální daň. Nemluvím o daňovém paušálu, říkám paušální daň, to je něco jiného. To znamená, obor od oboru mají stanovenou určitou daň a tu platí. Mluvil jsem o tom samozřejmě i s paní ministryní Schillerovou letos. Říkala ano, v Německu to takto je. Krátce řečeno, co to znamená. Má to tři důležité efekty. Stát má svoje jisté, to znamená stát má jisté daně. Takže stát má své daně jisté. To znamená, není potřeba zaměstnávat nadměrné množství úředníků. A efekt třetí je, že živnostník nemá byrokracii, má všechno jednodušší, protože platí paušální daň, a není tedy potřeba tolik byrokracie. Takže nyní přistoupíme k dalšímu hlasování a budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s tím, aby se lhůta k projednání zkrátila o 30 dnů. Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vám stručně představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti. Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru Prahy, nedělají České republice dobré jméno. Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích... Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku i na předsmluvních informacích, které klient obdrží před provedením směny. Ukazuje se však, že turisté se v těchto informacích neorientují nebo je zkrátka nečtou a nevýhodnost směny poznají až následně. Další posilování informační povinnosti se tak nejeví účelné. Předložená novela na tuto situaci reaguje několika opatřeními. Jednak se zavádí právo zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu, a to do dvou hodin od provedení směny. U směnárenského automatu je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace včetně informace o právu odstoupit. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek. To má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky. Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu. Klientům tak bude stačit porovnat směnné kurzy a nebudou muset dopočítávat výši úplaty. Úplata je povolena pouze v případě proplacení šeku, výkupu mincí nebo platby kartou, neboť v takových případech je směnárenský obchod spojen s vyššími náklady. Novela reaguje i na prodej doplňkových služeb a zboží při uzavírání směnárenských obchodů. Klientům je někdy při směně měn prodán upomínkový předmět či mapa za vysokou cenu, která neodpovídá ceně běžné. I u těchto obchodů bude možné odstoupit společně s odstoupením od provedení směnárenského obchodu. Na nově zaváděné instituty potom navazuje úprava přestupků. Novelou dále dochází k vymezení hranice mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Bude postaveno najisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za její projednání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá smysl opakovat znovu představení toho návrhu, jelikož ho představila paní ministryně. Já se zastavím u toho asi nejdůležitějšího aspektu toho zákona, a to je ta možnost odstoupit od smlouvy. Nově je upozorní na to, že můžou do dvou hodin dostat peníze zpátky, může je doprovodit do té směnárny přímo, pomoci s tím a celý problém se vyřeší.
Děkuji. A já otevírám obecnou rozpravu. A jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek.
Jen jsem chtěl připomenout, jak je zbytečné to politikaření, které tady někdy předvádíte ve Sněmovně. Je to škoda. Také jsem byl svědkem toho, když vám před směnárnou stojí turisté, toto byla turistka z Říma, která přiletěla na víkend do České republiky a sobotní noc strávila tím, že s nápisem na papíře, na ubrousku z restaurace "zloději" stála před směnárnou a odrazovala každého, kdo tam má přijít. My ho podpoříme a doufám, že projde jednáním co nejrychleji tak, aby tato ostuda, která tady zbytečně byla o rok déle, než musela být, tak aby skončila.
Máte slovo, pane poslanče.
Také je mi líto, že ten minulý zákon neprošel dále, protože ten problém se neustále zhoršoval.
Já také děkuji.
Tak, my jako SPD jsme rádi, že je tady konečně komplexní návrh řešení směnárenské činnosti. Takže teď pan Farský je najednou odborník na cestovní ruch. Je potřeba zlepšit image České republiky. Je potřeba, abychom přijali prodiskutovaný komplexní návrh, který zapadá také do ostatní legislativy. Takže ten aspekt je tady skutečně široký a jsem rád, že jsme byli ti, kteří také, dá se říci, iniciovali to, aby vláda připravila tento komplexní návrh. Takže my ho podpoříme a jsme rádi, že čeští i zahraniční turisté budou více ochráněni před klamavými praktikami směnáren.
Vaše vystoupení vyvolalo faktické poznámky. Prosím pana poslance Čižinského.
A samozřejmě nic nebránilo tomu ten zákon opravit a doplnit.
Děkuji a prosím pana poslance Jurečku. Dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Ale tady rozhodně nevadí, že je to poslanecká iniciativa, protože evidentně pan Okamura je největší odborník na referenda v České republice.
Prosím, paní poslankyně.
Zdravím všechny dneska. Já nechci být arogantní, ale chtěla bych říct jednu věc. Všichni, kdo si tady teď tahají ta předvolební trička, jak jsme to měli už před těmi pěti měsíci odsouhlasit, tak by si měli uvědomit, že tady byli mnohem dřív než ANO, SPD a Piráti u vlády a mohli to už dávno nastavit.
Já také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Já obdivuji každého, kdo něco v životě dokáže. Já si nedovedu představit, že bych třeba dokázal zřídit cestovku pro plyšáky. Živil se tím a je to skvělé. A od toho je Poslanecká sněmovna. Od toho je, od té široké diskuze, že tady jsme z různých sociálních skupin, s různými školami nebo i bez škol. Ale od toho je Poslanecká sněmovna. Proto my jsme předložili ten zákon už před pěti měsíci. A teď říkat, že jste ho sejmuli před pěti měsíci, protože my jsme ho nepředložili dřív, když ta odpovědnost byla čtyři roky předtím na vás, je takové mírně licoměrné. Ten zákon je potřebný pro Českou republiku, na tom se shodneme. Přišlo mi a pořád přijde zbytečné, že už není o pět měsíců dál v té legislativní práci, protože zároveň to bylo první čtení.
Proto my také navrhujeme, my navrhujeme, aby byl tento návrh v prvním čtení zamítnut, a poslanci SPD budou hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Tento návrh, jehož jsme byli spolupředkladateli, už tady byl, byl zamítnut, sice těsně, ale zamítnut byl. Je potřeba ošetřit to, aby se daně platily, ovšem jinak, jednodušším způsobem a způsobem výhodným pro všechny strany.
Také děkuji.
Jenom stručnou poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Okamura o paušální dani. Pak prostě určitá část lidí bude platit daň z příjmů, i když žádné příjmy mít nebude. Dokonce ani ne správcem daně.
Už jsem zmínil, že my nesouhlasíme s tou třetí a čtvrtou vlnou, a proto navrhujeme ten zákon zamítnout. Nicméně souhlasíme s tím záměrem ulevit alespoň těm nejmenším, a proto jsme předložili pozitivní alternativu k tomu vládnímu návrhu. A pokud cílem je, tedy jak říkal pan Juříček, i hledat ta lepší řešení pro ty menší podnikatele...
Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka.
Ono v tomto zákoně o žádné ulehčení podnikatelům samozřejmě nejde.
Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky.
Naprosto souhlasím. Hranice 200 000 hotovostních plateb je naprosto nepřiměřeně nízká. Takže to je prostě tak směšná částka, že je vlastně nepochopitelné, proč vůbec stát pro tyto podnikatele to EET řeší. Nicméně my jsme ten návrh na zrušení EET pro neplátce DPH předložili, aby se vláda nevymlouvala, že přece chce těm nejmenším ulevit.
Prosím pana poslance Onderku.
Za sociální demokracii chci říct jediné.
Tak to rozhodnou poslanci hlasováním na závěr. Je to celkem jednoduché. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Řeknu, o čem budeme hlasovat. Výsledek je přijato. Pan poslanec Zahradník. Přednesu, o čem budeme hlasovat. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu o 30 dnů. Návrh na zkrácení lhůty byl zamítnut. Přikročíme k dalšímu bodu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman.
Dobrý den. Z důvodu zavedení nového zootechnického osvědčení nařízením Evropské unie byla upravena i problematika uvádění plemenných zvířat do oběhu.
Děkuji.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Poprosím vás, abyste se už pokud možno usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. A ještě mi dovolte přečíst jednu omluvu.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o změnu v programu této schůze. Na pořadu třetích čtení máme dnes, možná v pátek, oba návrhy, které se týkají této problematiky. První půjde na pořadí sněmovní tisk 89, což je návrh kolegyně Jany Pastuchové a jejích kolegů. To už musí být se souhlasem Sněmovny. Takže dneska si vás dovoluji požádat o vyřazení bodu 112, sněmovního tisku 99, z pořadu této schůze.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Ani se na mě nepodívají. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 35, přihlášeno je 150 poslanců, pro bylo 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem jednání a budeme pokračovat jednotlivými body. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně po létě mi dovolte, abych zopakoval základní rysy našeho návrhu a důvody, které k jeho předložení vedou. To znamená, fakticky by ke snížení, které odhlasovala minulá Sněmovna, na 1 milion korun nedošlo. Z našeho pohledu jsou výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné, protože těch se týká tento návrh a tato možnost, to nejjednodušší. Stačí vést příjmy a náklady si pak jednoduše stanoví zákonným procentem. To znamená, že nemusí papírovat. Nemusí evidovat každou účtenku a nemusí být po nocích účetní. Protože to je realita každodenního dne, každodenního života osob samostatně výdělečně činných. Místo papírování může takový živnostník a podnikatel využít svůj čas a energii daleko účelněji.
Tak to je tedy moje prosba, kterou jsem na závěr té diskuse chtěl pronést.
Ano, mám to tady poznamenáno. Tak faktická vám propadla. Má také přednostní právo. Vy jste si vybrala faktickou, takže pojďte na faktickou na dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat na slova kolegy Zahradníka. To je vlastně hlavní smysl. Nebo aby došlo k nápravě, tak určitě často víme, že je potřeba docela hodně finančních prostředků. Takže hlavním smyslem této novely je předcházení ekologické újmě. Já bych na to ráda reagovala tím, že nebyl využit ani jednou. Ani jednou. V České republice tento zákon ještě nebyl využit a není to pouze tím, že by se nemohly účastnit nevládní organizace. Chtěla bych tady poukázat na věc, která vyplývá z analýzy, nebo na jeden nedostatek, který tento zákon již v tuto chvíli má, a to je tím, že kdyby se začalo vést řízení o ekoújmě, tak škodu musí prvotně zaplatit obec, případně inspekce, a teprve potom ji může vymáhat. To znamená, že obec nebo inspekce musí vložit vlastní prostředky, a to je velmi limitující, a i proto se to neděje, protože pak má ty peníze vázané a neví, jestli je vlastně vymůže. To je jeden nedostatek. Druhý nedostatek vidím, že je velmi těžká prokazatelnost ekologické újmy a třetí je velice úzká definice ekoújmy v České republice.
Teď na faktickou poznámku pan poslanec Jaroslav Holík. Následně se přihlásil na faktickou poznámku pan poslanec Jan Zahradník.
Já v žádném případě nechci snižovat výstavbu silnic a dálnic, protože tento provoz je výrazně ekologičtější. Ale dostáváme se mnohdy do protichůdných situací. Bývalé letiště, pod kterým je obrovský zásobník pitné vody, kde se stéká čistá voda z Hostýnských hor. A my přes toto území chceme vést dálnici, abychom tam rozšířili průmyslovou zónu. Třicet tisíc lidí, kteří z této lokality čerpají, tak bude mít prostě smůlu. A ekologové, když křičeli, pozor, je tady ohrožení čisté vody, tak nebyli vyslyšeni. Ale bylo vyslyšeno, když tam řekli: je tady křeček. Křečka jsme zvládli, teď tam bude nějaký hnědý motýlek.
Děkuji panu poslanci také za dodržení času.
Děkuji, pane předsedající. Tak on je ten zákon o předcházení ekologické újmě. Tam se o žádné viníky nejedná. Snad tedy se může na to sprosté podezřelé, když už tedy. A pak tedy při nápravě historické už viník může být hledán. Ale já si myslím, že stávající nástroj je dostačující. Že mohou aktivisté podávat svá podání na Českou inspekci, na ministerstvo. Tyto instituce to umějí řešit, mají na to aparát. Co říkal pan poslanec Holík. Tady samozřejmě s tím souhlasím.
Tak. A je to zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Já pak budu mít na pana ministra dva dotazy. A to je přesně to, o čem mluvil pan kolega Zahradník.